Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance a interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.
Uvědomujete si, že svým prohlášením pokračujete v šíření zcela lživých smyšlenek a dojmů? Proč vám ještě právníci na Úřadu vlády nevysvětlili rozdíl mezi finanční náhradou a příjmem? Ústavní soud jasně konstatoval, že vámi prosazený zákon je v příkrém rozporu s článkem 1 Ústavy, popírá princip právní jistoty jako základní pilíř demokratického státu. Fakticky není o zdaňování, ale o snížení finanční náhrady. Víte, pane premiére, že se jedná o náhradu, která je vyplacena za majetek, který buď nelze vydat, nebo byl komunistickým režimem zcela zplundrován? Z jakého důvodu, pane premiére, ač formálně říkáte, že respektujete nález Ústavního soudu, i nadále dehonestujete církve, náboženské společnosti a Federaci židovských obcí v očích veřejnosti? Uvědomujete si, že mimo jiné i z těchto náhrad církve financují charitativní, vzdělávací a další projekty, v kterých často fakticky pomáhají, nebo dokonce suplují roli státu a pomáhají těm nejpotřebnějším bez rozdílu vyznání, národnosti a podobně? Ústavní soud zafungoval jako pojistka ústavnosti, a vás, pane premiére, žádám, abyste to respektoval.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, tato interpelace směřuje na poměrně aktuální politickou záležitost.
A nyní prosím pana poslance Jelínka, který bude interpelovat ve věci zajištění kybernetické bezpečnosti. Připraví se paní poslankyně Richterová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Po jednání komise jsem byl otázán médii, zda je kybernetická bezpečnost v České republice zajištěna. Nicméně v rozhovoru s panem ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost panem Navrátilem jsem se ale dozvěděl, že Ministerstvo financí schválilo pouze 8 míst. Jak si mám prosím, pane premiére, vyložit vaše slova ve stejné interpelaci, kde jste říkal: My nechceme žádné úspory, NÚKIB měl požadavek na navýšení o 48 tabulek a nakonec jsme se domluvili na 32 tabulkách, takže je to navýšení. Jelikož 8 tabulek je čtvrtina z projednávaných 32, tak mám obavy o zajištění kybernetické bezpečnosti této země. Rád bych, pane premiére, navázal i na větu z vaší odpovědi na dříve zmíněnou interpelaci, kde říkáte: Vláda určitě nepodceňuje význam kybernetické bezpečnosti a zejména závažnost kybernetických hrozeb pro bezpečnost našeho státu a celé společnosti. A ptám se: Proč je průměrný plat na Národním úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost v tomto roce nižší než v roce minulém? To reálně ohrožuje kybernetickou bezpečnost naší země a je v rozporu s vašimi slovy.
A nyní prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat ve věci krize v lékařské posudkové službě a její neřešení.
Dnes při projednávání interpelace na paní ministryni práce a sociálních věcí vyšlo najevo, že není jasné, zda u nás existují akreditovaná pracoviště, která by mohla vlastně připravovat nové posudkové lékaře.
Druhá poznámka, nikoliv však významově podřadná. Jde o to, jak veřejnoprávní média fungují, a to dnes nejen v ekonomickém slova smyslu, ale pro mě zejména v kritériích profesionálně odvedené žurnalistiky. Mé výhrady k České televizi tak směřují právě vůči profesionální úrovni zpracování informací. Trend snižování kvality a politické bulvarizace, které můžeme v poslední době a v konkrétních případech sledovat, není z mého pohledu dlouhodobě přijatelný. Jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy sledujeme politický rozhovor, nemáme ze způsobu vedení rozhovorů vědět politický názor tazatele otázek, tedy moderátora. Avšak v českých reáliích je opak pravdou a ve velkém počtu relací i České televize je politický názor moderátora divákovi jasný a jednoznačný. Toto však není žurnalistika média veřejné služby, tedy média, které má být standardem kvalitní a objektivní žurnalistiky. Rád bych zdůraznil, že v těchto názorech nejsem sám, jak vychází i z nedávné diskuze na jednání Rady České televize na téma profesionality zpravodajství. Jak jsem již řekl na začátku, tyto mé výhrady však nejsou důvodem k zamítnutí výročních zpráv za rok 2016 a 2017, které naopak podpořím, a věřím, že tato naše celodenní rozprava přispěje k obrácení negativního trendu vnímání média veřejné služby a nenecháme dopustit kvůli krátkodobému zaváhání diskreditaci médií veřejné služby pro velkou část budoucích generací. Důvěra se snadno ztrácí, ale složitě získává zpět. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu kolegovi Ondřeji Babkovi.
Dobrý večer přeji všem kolegyním a všem kolegům. Předtím ovšem chci sdělit stanovisko, které se týká stanoviska poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Já i mí kolegové z volebního výboru jsme dali doporučení poslaneckému klubu Občanské demokratické strany ke schválení těchto zpráv, a to jak za rok 2016, tak 2017, tak 2018 a poslanecký klub Občanské demokratické strany toto doporučení akceptoval. Poslanci ODS tedy budou hlasovat pro schválení těchto zpráv. Teď dovolte jenom několik poznámek k té dnešní diskuzi. Byl zde dlouho během dopoledne a částečně i odpoledne diskutován onen alternativní audit, který si nechal vyhotovit pan poslanec Juříček. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO pan kolega Faltýnek oznámil Poslanecké sněmovně, že tento materiál, s nímž nás zde seznamoval pan poslanec Juříček, klubu hnutí ANO představen nebyl, diskuze o něm vedena nebyla, nikdo z nich ho neviděl a nikdo z nich ho nezná. Proto se omezím pouze na konstatování, že nemá smysl se zabývat něčím, co nikdo neviděl a nezná, a vůbec se jím dál zabývat nebudu. Pro mě je podstatné to, co je obsaženo ve zprávě o hospodaření České televize, tedy audit, který je od profesionální firmy, která je pod ním podepsána, je tam celý zveřejněn, každý z poslanců si jej může přečíst. A jeho závěr zní, že auditor posoudil účetní závěrku České televize jak za rok 2016, tak za rok 2017, a to bez výhrad. Cituje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za příslušný rok a je v souladu s českými účetními předpisy. To si myslím, že máme brát v potaz, máme brát v úvahu, protože nelze říci, že auditor, který pravidelně kontroluje hospodaření České televize, nás nezajímá, a my sem přijdeme s nějakým papírem, který nevíme, kde vznikl, a budeme se věnovat více tomu. Druhá poznámka. Dovolte, abych řekla - nemám to ráda.
Opravdu to myslím velmi vážně.
Chtěla jsem říct, že nemám ráda rozpravy o platech a tak dále, protože to považuji za do jisté míry soukromou věc, ale rozumím tomu, že prostě při hospodaření České televize musíme zvažovat i otázku platů jednotlivých zaměstnanců České televize. A protože zde zaznívaly opakovaně věci, které nebyly pravda, tak alespoň musím uvést toto. To nejsou čísla, která si někde někdo může vymyslet, namalovat a teď tady s nimi šermovat, to jsou čísla doložitelná. Přece každý, kdo vedl nějakou mzdovou evidenci, musí vědět, že to je to nesnadnější, co se dá zkontrolovat, a vycházím z této evidence České televize. Průzkum agentury Kantar TNS z poloviny roku 2019 říká toto: Dvě třetiny obyvatel České republiky považují vysílání České televize za objektivní a vyvážené. A pak zde je ještě jedno prestižní srovnání.
Za druhé: Co se v této věci vy sám chystáte podniknout?
Okruh je pronajímán k privátním akcím, tréninkům a samozřejmě se díky tomu zvýšila intenzita pořádání sportovních podniků. Na okruhu je v podstatě každodenní provoz. V 90. letech byla vybudována protihluková stěna na západním okraji autodromu směrem k původní zástavbě. Přes nesouhlas Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje město Most ve svém územním plánu určilo pozemky v okolí autodromu jako vhodné pro obytnou výstavbu. Při další změně územního plánu v únoru 2017 město uvažuje s plochami v blízkém okolí autodromu jako s lokalitami určenými pro bydlení i přesto, že v dokumentu je výslovně uvedeno, že se jedná o plochy zasažené hlukem z autodromu. Obdobně postupoval i při zamítnutí žádosti o vydání časově omezeného povolení provozování zdroje hluku. V současné době probíhá odvolací řízení. Ovšem je třeba skutečně brát v úvahu právní úpravu, tak jak je nastavena.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Má doplňující otázka bude velmi krátká. Mně jde jenom o to, když jste tady dlouho mluvil, já chápu, že ve věci pochybilo opakovaně i město historicky, a taky jsem ta pochybení zmínil.
Pan ministr má zájem o odpověď, takže odpoví.
Je to samozřejmě mimo mou kompetenci. Určitě to můžeme probrat s paní ministryní spravedlnosti. Ale tak je skutečně právní řád nastaven, dává možnost subjektům, aby se bránily, a tato společnost těch možností využívá. Věřím tomu, že v nějaké dohledné době dojdeme k nějakému závěru.
Děkuji.
A taky tam trochu cítím z mého pohledu přehození odpovědnosti na váš rezort na řešení této situace, přestože řešení zátěží ze starých důlních děl má být v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, Kladno zdraví Kladno. To jenom pro tady neznalé, tak jsme oba Kladeňáci. Ale ten původ je nezpochybnitelný.
Děkuji.
Děkuji za odpověď, byla vyčerpávající. Když se zvyšuje nápad, a velmi povážlivě, tak co to pak znamená? Neposilují se ty insolvenční úseky? Znamená to, že se každé té věci věnuje menší pozornost. To je něco, co opravdu, myslím, by mělo být řešeno. Co by mělo být řešeno ne tím, že se spokojíme s tím, že se ta místa neproškrtají, ale že se právě přidají další. Ale to není další otázka, jenom bych vás chtěl požádat, jestli by bylo možné nám na ústavně-právním výboru dát po půl roce účinnosti toho návrhu, to znamená v prosinci, nějaké shrnutí toho, co ta novela přinesla.
Prosím paní ministryni, jestli bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím. Nyní prosím pana poslance Bendla, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci dostupnosti zdravotní péče.
Tak jsem chtěl vědět, zdali o této praxi víte.
Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz. V tomto směru bych doporučil, aby se ta paní jako pojištěnec obrátila se stížností na svou zdravotní pojišťovnu, kde toto popíše.
Ale té odpovědi rozumím, děkuji za ni.
Děkuji.
Vážený pane ministře, v minulosti váš resort vyčlenil 250 milionů korun na ochranu milionů kubíků vody pod Kladnem, která pomalu zaplavuje opuštěné doly právě pod Kladnem. Hladina vody postupně stoupá a existuje vážné riziko, že dosáhne úrovně, která je zamořená z provozu ocelárny Poldi. Vaším argumentem prý je, že voda na povrch začne vytékat až za několik desítek let. Přitom před pěti měsíci Palivový kombinát Ústí, který má dohled nad podzemní vodou na starosti, varoval, že by důlní vody měly začít vytékat na povrch okolo roku 2025, což už je za pět let. Upřímně se tomu nedivím. Proč plánujete navrhnout zrušení usnesení vlády z roku 2017 a proč argumentujete jiným časovým výhledem než státní podnik, který má danou oblast na starosti? Děkuji za odpověď.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, poslankyně, děkuji mockrát za dotaz.
Stát od nás chce pořád, neustále, nějaká data, a pak je schopen klidně říct, že jejich systém to neumí, protože neví a chce něco jiného. Takže klíčový problém výplaty dávek, ale i důchodů je kvalitní analýza nejenom stávajícího systému. Paní ministryně mluví už několik měsíců, možná několik let o tom, že prověří systém sociálních dávek, že ho zefektivní a podobně. V tom má naši podporu. Ale máme už k tomu udělanou analýzu? Určitě? Žádné datum? Všechno tam máme? Jsme připraveni reagovat? A ne že pak my tady přijmeme zákon nebo nějaký návrh - za to nemůžeme, že v databázi to není. To, že ty soutěže jsou komplikované a že se prodlužují Úřadu pro hospodářskou soutěž, to je tím, že ten úřad prostě špatně funguje. Já nekritizuji, jak rozhoduje, to je jiná věc. Já kritizuji, jak dlouho rozhoduje. A to jsou neuvěřitelné lhůty. A zase, nechci říkat, jak v této otázce - kritizovat a polemizovat, jak rozhoduje, ale jak dlouho to všechno probíhá. Pak se fakt nedá plánovat a říkat nějaká data. Takže mě ta odpověď neuspokojila, protože je příliš obecná, samé sliby. Tak se podívejme o tři čtyři roky později, jak to dopadlo. Nemáme jediný důvod věřit tomu, že tentokrát, letos to dopadne jinak. To není jen zkouška. Jak dlouho ten zkušební provoz probíhá, jaké jsou závěry? Už víme, že ten systém je v pořádku? To jsou přece klíčové otázky. A potom, když se jedná o migraci dat a migruje to z jednoho informačního systému do druhého a něco se nepovede, tak nikdy není chyba pouze na jedné straně. Nikdy není chyba na jedné straně. My tu nejsme od toho, abychom soudili, kdo tu chybu udělal. A pokud to udělal dobře zadavatel a vyjdeme z této teorie, že to zadavatel dobře ohlídal, to znamená Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak někdo musel udělat chybu. Někdo v tom selhal, minimálně v kontrole, na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a pak ty systémy nejsou funkční, nejsou moderní a nefungují tak, jak by fungovat mohly. A pak uvidíme, jak to věrohodné je, nebo není. Já neříkám, že to je jednoduchá věc, ale řešit to šest let... Tak jak asi může z morálně technického hlediska vypadat ten systém, který se provozuje dneska? Je iluzorní říkat, že ho za čtyři roky přesoutěžím. To prostě není efektivní. Vznikají nejenom problémy s migrací dat, ale opakují se vstupní náklady. Na druhé straně nemůže platit, že když to někdo vysoutěží, že to má na věky věků. A co s tím, když ta životnost se bude blížit ke konci. Platí to pro kraje a pro města úplně stejně. A tomu bychom se měli věnovat. To není určitě otázka Ministerstva práce a sociálních věcí či jednoho ministerstva. A bude to nakonec dražší. Občas slyším od některých ministrů, že si koupíme zdrojové texty programu. To není řešení. To prostě není možné. Není nic cennějšího pro softwarovou firmu, než zdrojové texty. A pokud si je budeme chtít kupovat, tak zaplatíme nehorázné peníze. Nikdy nevíte, jak se uchytí. Přitom sami víte, že programátoři patří mezi velmi dobře placené profese, takže ty náklady pro vznik softwarového produktu jsou nemalé. To jsou obecnější otázky, které se týkají nejenom toho problému, ale chtěl jsem je tady zmínit, abychom to nezužovali pouze na jeden informační systém nebo část jednoho informačního systému, protože ta otázka je obecně platná. A jejich informační systém - o tom bych nerad mluvil. Ale ten problém je vlastně stejný - modelově. To určitě takhle nechápeme. Ale pokud budeme řešit jenom jednotlivosti a budeme se ve Sněmovně zabývat konkrétními informačními systémy, tak vlastně nic nezměníme. Stát všechno ví, všechna data má, a neumí s nimi pracovat. Každý programátor vám řekne, že není klíčové, nebo není nejdůležitější, jak ten program napíšete, ale jak kvalitní máte vstupní analýzu, jak kvalitně jste vymysleli databáze a jak budete pracovat s informacemi.
Já vás chci ujistit, že si uvědomujeme, respektive že je prostě jasné, že nejsme spokojeni s tím, že lidé jsou obtěžováni zápachem. Kolegové s nimi hovořili. Problém je hodně v tom - a ono to není jenom tady, v tomto místě, že všichni, nebo mnohokrát se říká: pojďme to řešit nějakou změnou legislativy. Protože pokuty za nesplnění toho limitu dostávaly paradoxně provozy, na které si nikdo nestěžoval, a naopak problematické provozy emisní limity ověřované měřením na komíně byly schopny plnit, a přesto obtěžovaly okolí zápachem. Pamatujete si i na poslední debatu v rámci novely zákona na ochranu ovzduší, kde právě tento limit byl diskutován. A zákon o ochraně ovzduší nabízí dostatečné regulační nástroje. To znamená, že mnohokráte je ten problém v územním plánu.
Tak prosím, paní poslankyně.
Co mají ti občané dělat?
Prosím.
To znamená, oni si oprávněně stěžují, že jsou obtěžováni zápachem, na obci, na městské části, na krajském úřadu, u nás, na inspekci. Protože já si dlouhodobě neumím představit podnikatele, který by měl na sebe naštvané okolí. To nikdy nevede k ničemu dobrému. Jsou tady dvě řízení, která teď momentálně běží.
Tak ještě stihneme položit jednu interpelaci, a to paní poslankyně Pavly Golasowské na paní nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou.
Děkuji za slovo. To znamená, že výživné půjde z peněz daňových poplatníků. Zavedení tohoto opatření by si nad to vyžádalo zřízení centralizované evidence těchto oprávnění, která v současnosti neexistuje. Přičemž o tom, že právě stávající možnost pozastavení řidičského průkazu je efektivním opatřením, které je využíváno v dostatečné míře, jak o tom svědčí uvedené statistiky od exekutorské komory. Jedním z dalších nástrojů vymáhání, které zmiňujete, jsou veřejně prospěšné práce, které dle mého názoru zatíží města a obce další administrativou a náklady na práci s neplatiči. Jsou v celkových odhadovaných nákladech asi 860 milionů korun za výživné, které ročně zaplatí stát zakomponovány i náklady na tuto práci? Nebo si to budou hradit obce a města ze svého rozpočtu? Má Ministerstvo práce a sociálních věcí připraven s návrhem zálohovaného výživného rovněž účinný systém vymáhání? Děkuji za odpověď.
Děkuji za přesné dodržení času na interpelaci. Jelikož paní ministryně je omluvena a není přítomna, bude na tuto interpelaci odpovězeno písemně. Bylo přerušeno vystoupení poslance Valenty. Prosím, máte slovo.
Už nebudu mnoho zdržovat, pouze dokončím své vystoupení. Na samotný závěr si dovolím položit dvě základní otázky. Ta první může znít například takto: Je uživatel dnes schopen výhradně na základě zpráv Rady České televize o hospodaření posoudit skutečnou ekonomickou situaci České televize?
Je to významné médium, s větším dopadem pravděpodobně než Český rozhlas, má větší vliv a je potřeba ji držet v napětí, tak aby více poslouchala. Jak to, že ty zprávy o České televizi nebyly projednány a zprávy o Českém rozhlasu byly projednány? Myslím, že to svědčí o tom, že to byl jakýsi klacek na Českou televizi, který jí měl říct: Pomalu se normalizuj, dávej se do pořádku, dobře nás poslouchej, protože pokud nás, tedy většinu v Poslanecké sněmovně reprezentovanou vládní koalicí - nechávám stranou sociální demokraty, protože se mi nezdá, že by se připojovali k tomuto tažení proti České televizi, až na výjimky - tak pokud nás tedy nebudeš poslouchat, tak uvidíš, jak my si s tebou vyřídíme účty. Zatímco u Českého rozhlasu to tady bylo téměř nepozorovatelné, jak prošly, u České televize ne. Děkuji vám za pozornost.
Nyní mám tři faktické poznámky.
Děkuji za pozornosti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.